Já tím pádem otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu po sále, zdali se nikdo nehlásí. Nyní tedy se táži, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní radní? Není zájem o závěrečná slova. Ještě tedy počkám. Ještě zagonguji, aby se všichni dostavili do jednacího sálu. Jako první vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Martin Baxa.
Je totiž třeba připomenout, že v minulých sčítáních bylo možné náboženství vyplnit. Takže ještě se k tomuto svému pozměňovacímu návrhu přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Dobrý večer. Děkuji moc za možnost tady vystoupit. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom velmi stručně navážu na to, co zde bylo řečeno.
Tak a já vás poprosím o klid!
Sčítání je v současnosti nejdůležitější statistickou akcí s obrovským uživatelským potenciálem.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jestli by bylo možné se nějak domluvit, aby se netříštily hlasy poslanců, kteří tuto myšlenku podporují.
Tak na faktickou bude reagovat pan poslanec Radek Koten.
A podle mého je tedy naprosto jedno, jestli to bude tedy váš návrh, nebo náš návrh.
Právě jsem vás odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili a odprezentovali svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. To je v tuto chvíli z omluv vše. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazeného bodu 254 - Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka. Poté bychom se věnovali bodům z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. S přednostním právem se hlásí pan předseda Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já vám děkuji, pane předsedo.
V podstatě jdu jenom s takovou technickou žádostí. Včera při změně programu schůze jsme schválili nový bod, který se týká vlastně bodu, který budeme projednávat za chvíli na návrh paní kolegyně poslankyně Jany Černochové.
Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh k schválenému pořadu schůze. Není tomu tak. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl také přijat. S náhradní kartou číslo 24 hlasuje pan poslanec Lubomír Volný. Kdo je proti? Hlasování číslo 25, přihlášeno 141, pro 132, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.
A nakonec, co bude přílepkem, rozhodne pouze Ústavní soud, když to bude předloženo. Projednávali jsme to na kolech. Tvářit se, že budeme vychovávat lidi proti jejich vůli a proti tomu, co je běžnou praxí. Pan ministr říkal nějaké statistiky, kolik je nehod ve městě. Takže já podpořím, a předpokládám, že celý náš poslanecký klub, i když tady nemáme zpravodaje, podpoří senátní vratku v podobě, kterou nám sem poslal Senát, protože si prostě myslíme, že zákony nemají být proti zdravému rozumu, který v zemi tak dlouhodobě funguje.
Tak prosím.
Navážu na kolegu Bendu, který to označil jako pokrytectví. Já s ním v tomto ohledu souhlasím. Investovali jsme mnoho miliard prostředků do vybudování vinných stezek na Moravě jenom proto, abychom tam následně vypustili strážníky, kteří měli kontrolovat, zda cyklisté, kteří na těchto vybudovaných cyklostezkách navštěvovali a občas si dali někde skleničku vína, tak zda náhodou nepožili alkohol. To znamená, chováme se absurdně, když podporujeme toto sektářství Ministerstva dopravy, opakované sektářství, se kterým přichází. My podpoříme tu senátní verzi. A budu moc rád, když tentokrát odložíme stranou podporu vlastních ministrů a ideologie a skutečně k nápravě této věci přispějeme společným hlasováním.
Prosím vás, přestaňme si tady hrát na to, že tady něco děláme kvůli tomu, abychom někoho vychovávali. To není kvůli tomu, abychom někoho vychovávali. To je kvůli tomu, abychom chránili určitou skupinu lidí před těmi, kteří neznají míru a kteří nevědí, kde mohou a kde nemohou se zdržovat v době, kdy pijí alkoholické nápoje. Proto vás žádám, abyste neschválili tu podobu materiálu, který přišel ze Senátu, a současně vás žádám, abyste podpořili ten návrh zákona, který jsme už jednou v Poslanecké sněmovně schválili.
Tak děkuji také za přesné dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty. A připraví se Zbyněk Stanjura.
Děkuji, pane předsedající. Týká se to místních komunikací ve městech. To si myslím, že tam se používá hodně automobilů. Jsou tady zastánci nulové tolerance. Jsou tady odpůrci. Já jenom říkám, když ji jednou prolomíme, už bude navždy prolomená. Přijdou řidiči a další záležitosti. A poslední poznámka.
Takže pan předseda Stanjura bude muset počkat, jelikož řekl, že nechce na faktickou.
Děkuji za slovo.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Pávka na faktickou a připraví se na faktickou Leo Luzar, potom pan poslanec.
No protože, milé kolegyně a milí kolegové, takhle svět nefunguje. Prostě takhle nefunguje. Ti lidé se tím prostě neřídí. A nedělejte si iluze. Děje se to ve stále větší míře. Ti, kteří tu míru nemají, tak ti překračují tu nulu, a překračují ji neustále. To je celé.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jenom rychle doplním, že v Senátu se předlohou zákona zabýval jak ústavně-právní výbor, tak také výbor pro zdravotnictví, který přijal pozměňovací návrh, o kterém zde byla řeč. Obsahem výčtu je majetková i nemajetková újma, přiznává poškozeným mimo jiné i bolestné, které v původním návrhu zákona chybí. Znamená to tedy, že i tento návrh se dává do souladu s občanským zákoníkem. Já tedy jako zpravodajka podporuji senátní verzi a přimlouvám se za to, abychom ji schválili.
Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Pan senátor?
Já bych jenom krátké slovo.
Předkládaný návrh zákona má obecnou povahu. Je využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování. Je doplněn o návrh dotčených ustanovení v dalších souvisejících zákonech.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji, abyste se ujal slova.
Děkuji. Já budu stručný, protože hodně obsahových věcí tady řekla už paní ministryně. Organizační výbor téhož dne v podstatě doporučil zákon k projednání a navrhl rozpočtový výbor jako garanční.
Děkuji za slovo. Takže možná by bylo vhodné se do budoucna zamyslet nad tím, že pokud nám kolegové senátoři něco navrhnou, že bychom to v rámci organizačního výboru předřadili v rámci nějaké vzájemné úcty se Senátem. Děkuji.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jenom předesílám, že jsem zásadní odpůrce prolomení nulové tolerance u řízení motorových vozidel. A jenom k té uvědomělosti na západ a tady. Jiná věc je samozřejmě, bavili jsme se o tom, kanoistika, vodní turistika a také jízda na kole. A je tu otázka rizikovosti a společenské nebezpečnosti. Chlap s půl promile za těžkým automobilem je nebezpečný svému okolí.
Pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo.
Já jsem z jižní Moravy, my tam máme ty vinařské cyklostezky.
Děkuji. Paní poslankyně Ožanová, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Mě při této debatě zaujala jedna věc, a nepochopila jsem, že dodržování právních předpisů je totalitní způsob myšlení. Já opravdu se nedomnívám, že dodržování pravidel silničního provozu je totalita. To tak krátce. A co se týče nulové hranice. Víte, podívejte se na rozsudky, na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Není to nereálné. Ale je třeba znát tuto problematiku detailně, a ne si číst pouze články, které jsou tendenční.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Prostě u nás je nulová tolerance alkoholu i na kolech, a my jsme tady za evropské peníze stavěli vinařské cyklostezky. Tak zamysleme se nad tím, abychom takové blbosti prostě nedělali. My jsme vlastně tady dělali něco, abychom vlastně podporovali porušování zákona. Já neřeším to, jestli bychom to měli tolerovat, nebo ne. Ale ve chvíli, kdy jsme o nich rozhodovali a lobbovali jsme, aby z těch evropských zdrojů bylo možné takové cyklostezky postavit, tak prostě ta nulová tolerance už tady byla. A nevzpomínám si na to, že by někdo řešil, že by měla být zrušena kvůli těm vinařským cyklostezkám. Prosím, i tato diskuze nás může obohatit v tom, abychom se takovýmto nesmyslům - které jsou české a moravské nesmysly, žádné evropské - vyhýbali.
Děkuji. Pan poslanec Pávek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.
A nulová hranice je prostě blbej zákon!
Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tady už někteří ve svatém rozhořčení útočí na cyklostezky. Že rodina jede na kolech mimo silniční provoz, v bezpečném prostředí?
Pan poslanec Benešík bude reagovat faktickou poznámkou.
Tak já si myslím, že pan kolega Klaus mě nepochopil. V tom já vidím tu absurditu. Já nechci zakazovat rodinám, aby jezdily na kole. To je velmi bohumilá činnost. Já jenom říkám, že jsme tady budovali cyklostezky, kde jsme předpokládali, že budou jezdit lidé, kteří požívají víno, čili alkoholický nápoj, na kole.
A v tuto chvíli není žádná další faktická poznámka.
Kde máme respekt našim kolegům z horní komory? Já rozumím tomu, že se změnil program. Někdo křičí, že ano, že je pro. No tak já pak doporučuji, abyste šli někdy předkládat, obhajovat návrh zákona do Senátu, a požádám kolegy, ať vám to vrátí.
Vzhledem k tomu, že jde o zajištění poskytování zdravotních služeb v době trvání nouzového stavu a po nezbytně nutnou dobu po jeho skončení, tedy za krizové situace, navrhuje se, aby uvedené osoby mohli zaměstnat přímo jednotliví poskytovatelé lůžkové péče nebo poskytovatelé sociální péče, u nichž vyvstala naléhavá potřeba personálně zajistit poskytování zdravotní péče, a to za podmínek, které tento zákon stanoví. O této skutečnosti však mají povinnost informovat Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušný krajský úřad, v případě lékařů pak též Českou lékařskou komoru. Aby byla zajištěna kvalita zdravotních služeb, budou tyto osoby pracovat pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, nebo v případě nelékařů pod vedením nelékařského zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Nepůjde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání, tak jak je to definováno. Takže prosím tedy o jeho podporu.
Hlasování číslo 188, přihlášeno 91, pro 67, proti 2, návrh byl přijat.
Už takovou chybu neudělám jak v minulém bodě a znovu navrhnu zkrácení doby pro vystoupení poslance na pět minut v obecné i podrobné rozpravě, a to pouze jednou. Děkuji.
Já vám děkuji. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat. Kdo je pro omezení řečnické doby v obou rozpravách? Já vám děkuji.
Kdyby se to týkalo jakýchkoli dluhů, které vznikly teď v souvislosti se situací, v jaké se nacházíme, tak je to základ debaty. To funguje tak, že ten věřitel se obrátí na exekutora, ten to zpracuje, posílá to na soud a ten potom pověří toho exekutora nějakým výkonem. Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl. Nikoliv nároky, které vznikly dnes, ale vznikly před mnoha lety.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A je opravdu třeba ten systém změnit do té doby, než nám tam začnou padat ti noví dlužníci. My jako Piráti samozřejmě podporujeme zastavování marných exekucí, které jsou dlouhodobě nevymahatelné a které zbytečně ten systém zatěžují. Stojí to samozřejmě nějaké peníze a nic se nevymáhá. Jsou to v podstatě desítky milionů pro jednotlivé exekutory a s tím se opravdu nemůžeme ztotožnit. Nicméně o tom určitě budeme ještě dál debatovat.
To prostě není možné. Ta situace je velmi vážná. Když si tam vezmeme někoho dalšího, který neumí vůbec nic, tak ho tam dáme do služby? Myslíte si, že je možné, aby někdo, kdo nemá žádnou kvalifikaci, byl na pracovišti sám a čekal, až tam někdo přijede? A pokud tam nebude sám, tak nám nepomůže! Pak tam někdo z nás musí být. Tu věc to vůbec, ale vůbec neřeší! Ten problém je vážný. Naši medici teď pracují v nemocnicích, ale nedělají lékaře. Dělají zdravotnickou práci, sanitáře, všechno možné, jsou v laboratořích. Ale nedělají práci lékaře. Za tu práci lékaře musí někdo zodpovídat. Ten člověk půjde do kriminálu, pokud se něco stane. Když to bude dobré, tak to bude podmíněný trest. Když ne, tak to bude horší. To znamená, jsou tam skutečně jenom lidi v sestavě, která zaručuje, že tam je někdo kvalifikovaný. Nemůžeme si dovolit, abychom tu práci svěřovali někomu, kdo tu kvalifikaci nemá. To prostě nejde. Ta choroba je vážná. Má spoustu vážných příznaků. Její hodnocení ještě nedovedou pořádně ani lékaři. Já bych to nechtěl dělat. Já jsem schopen nechat mladého člověka operovat, když vím a mám zkušenost, že je šikovný, že něco ví. Ale neudělám to nikdy za nikoho, kdo neumí jazyk! Prostě to nejde! U této choroby je základ anamnéza. Jestli se s ním nedomluvíte, tak vůbec nebudete vědět, že tu chorobu má. Prostě proto, že to je jediná podmínka. O tom se tady vůbec nehovoří. Budeš mít přímé odborné vedení! Tak vážná věc skutečně, si myslím, může být řešena jedinou věcí: Že tento návrh zákona zamítneme a budeme se otázkami atestací zabývat v situaci, která bude jiná.